Věděl jsem, že v minulosti byly určité vazby na některou firmu, která měla monopol na dodávání očkovací látky, ale toto není. Myslím si, že od té doby se nic nezměnilo, protože očkovací látky jsou důležité pro boj proti infekcím obecně. Toto sdružení nesouhlasí s tím, aby bylo individuálně postupováno. Ono totiž individuálně postupováno je, protože každý lékař ví, kdy může očkovat, kdy nesmí očkovat, jak má postupovat při komplikacích a jak to musí hlásit. To je další z argumentů, že komplikace nejsou evidovány. No to já nevím, ale je těžce postižené. Tak to pro mne není argument. Skutečně nechápu kampaň, která je pečlivě a dlouhodobě organizována. Nyní mi na závěr dovolte mou osobní zkušenost s očkováním na vlastní kůži a s očkováním lékaře, který zasahoval v první linii 22 let.
Pneumokoková onemocnění představují významné břemeno pro celou populaci, obzvláště pro dospělé. Významné riziko představují zejména invazivní pneumokoková onemocnění a pneumonie. Pro skupinu osob 65 let a více se doporučuje očkovat konjugovanou polysacharidovou vakcínou s následným přeočkováním vakcínou polysacharidovou. U seniorů starších 65 let je mezi hrazenými službami zahrnuto pouze očkování a úhrada očkovací vakcíny proti chřipce. Údaje o proočkovanosti proti pneumokokovým nákazám byly odvozeny z historického vývoje vakcinací ve Velké Británii a dále z Německa. Zahraniční data tedy ukazují, že se zvyšujícím se věkem ochota k vakcinaci lineárně klesá. Proto bylo modelováno vyšší procento občanů, kteří jsou očkováni v roce, ve kterém dovrší 65 let. Předpokládá se, a teď to tak není, že očkovací látka je aplikovaná lékařem během běžné návštěvy u praktického lékaře. Kromě samotné očkovací látky je hrazena i její aplikace. K závěru. Lze jenom říci, že proočkovanost našich seniorů proti pneumokoku v České republice je alarmující oproti Evropské unii. Je veliká nedostatečná informovanost o tomto druhu infekce mezi seniory. Takže určité riziko zde je. A každý čtvrtý pacient nad 65 let s invazivním pneumokokovým onemocněním má smrtelný průběh. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ráda bych vás proto požádala o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě.
Děkuji, pane předsedající. Ráda bych z tohoto místa podpořila pozměňující návrh, který podává kolegyně Maxová ve druhém čtení. My jsme tento pozměňující návrh společně s kolegyní Pastuchovou podávaly i na výboru pro zdravotnictví a chtěly jsme tak rozšířit hrazené služby o očkování proti pneumokokové infekci i u pojištěnců nad 65 let. Senioři jsou u invazivních pneumokokových onemocnění nejohroženější skupinou. Jedná se zejména o těžké zápaly plic, které u starších osob 65 let tvoří přibližně 80 % případů invazivních pneumokokových onemocnění, a dále pak jde o zápaly mozkových blan a jiné. Zároveň i Česká vakcinologická společnost doporučuje již od roku 2012, aby toto očkování bylo doporučeno, ale to tady kolegyně Maxová již zmínila. To platí možná v letošním roce, možná v příštím roce - ale co roky příští?
Děkuji, vážený pane místopředsedo. Ten první pozměňovací návrh se týká úpravy možnosti slučování zdravotních pojišťoven. Tyto sloučené pojišťovny se potom přejmenovaly na Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu. Poté ten zákon vyšel ve Sbírce zákonů, platil dva roky, v podstatě nic se nedělo. Výsledkem potom byla fúze. Ony sice právo mají, ale není to samospráva. Takže o nějaké samosprávě pojištěnců se vůbec nedá mluvit. To je tedy k tomu návrhu, který předkládám a který uvedu v podrobné rozpravě. Podle mého názoru je neúnosné, aby nadále pokračovala praxe, tak jak je běžná v současné době, kdy vlastně dohadovací řízení mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli se vede do doby až čtyři měsíce před koncem roku. Zdravotní pojišťovny ve svých orgánech projednají návrh zdravotně pojistného plánu a ta finální verze úhradové vyhlášky, která vyjde ve Sbírce zákonů, se pak výrazným způsobem liší od toho, co bylo předtím s těmi zdravotními pojišťovnami předjednáno. To je naprosto nenormální fakt. Znamená to dodatečné náklady, které potom zdravotní pojišťovny nesou. A samozřejmě nevkládá to klid do systému zdravotního pojištění. Čili to je k těm návrhům, které potom uvedu v podrobné rozpravě a také náležitě zdůvodním. Tímto se hlásím současně do podrobné rozpravy.
Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Nyní paní poslankyně Soňa Marková, připraví se pan poslanec Leoš Heger. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Hezké odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Dovolte mi, abych se vyjádřila k tomuto návrhu zákona, ale také k pozměňovacím návrhům, které zazněly ve zdravotním výboru a také zde při projednávání mými předřečníky byly avizovány.
Nejprve budeme hlasovat o prvním návrhu, to znamená, aby to byl dnešní první bod. Kdo je proti? Druhý návrh je, aby to bylo zařazeno dnes po pevně zařazených bodech. Na konec bloku zpráv. Návrh nebyl přijat. Tento návrh byl přijat. Tento návrh byl přijat. Zeptám se, zda bylo hlasováno o všech pozměňovacích návrzích. Zeptám se pana ministra zdravotnictví, zda si přeje vystoupit. Přeje si vystoupit. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych velmi stručně uvedl projednávání předkládaného návrhu novely zákona o ochraně veřejného zdraví a s ním souvisejících zákonů. Tento návrh byl již dvakrát diskutován na plénu Poslanecké sněmovny a celkem čtyřikrát ve výboru pro zdravotnictví. Jak jsem již několikrát zmínil, návrh představuje komplexní revizi zákona ve vztahu ke změnám v právním řádu v posledních letech a též k některým požadavkům aplikační praxe. Dalším záměrem návrhu je snížení byrokratické zátěže osob zejména v oblasti ochrany zdraví při práci. Dále posiluje roli orgánů ochrany veřejného zdraví na úseku podpory zdraví a doplňují se rovněž nové úkoly krajů v této oblasti. Doposud předložené pozměňovací návrhy významně měnící právní úpravu očkování rozhodně nemohu podpořit. Opět si dovoluji zdůraznit, že ustanovení zákona týkající se očkování i ukládaných pokut v této oblasti byla opakovaně podrobena testu ústavnosti ze strany Ústavního soudu a návrhy na zrušení příslušných ustanovení zákona jím byly zamítnuty. Ústavní soud přitom uvedl, že povinné očkování proti infekčním nemocem je evidentně opatřením v demokratické společnosti nezbytným pro ochranu veřejné bezpečnosti, zdraví, práv a svobod druhých.
Budeme hlasovat o zkrácení lhůty pro třetí čtení na osm dnů, tak jak to navrhl pan poslanec Volný. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Já končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Dalším bodem našeho programu je bod číslo 13, jímž je Prosím, aby se za navrhovatele ujal slova a uvedl tento návrh pan poslanec Petr Fiala. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Ostatní kolegyně a kolegy poprosím o klid!
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jenom velmi stručně. Tento návrh jsem za svoje kolegy z Občanské demokratické strany předkládal před rokem. Tady mám na mysli především přijetí služebního zákona, který některé věci, které jsme navrhovali, jako je třeba změna způsobu jmenování ředitele FAÚ, svou účinností změnil.
Já se velmi omlouvám, pane předsedo.
My jsme na tento vývoj reagovali pozměňovacím návrhem předsedy poslaneckého klubu Zbyňka Stanjury. Tento návrh je nakonec součástí usnesení rozpočtového výboru z 19. března tohoto roku.
Já děkuji panu navrhovateli. Než přejdeme dál, tak náhradní kartu číslo 20 má pan poslanec Petr Kořenek a pan Ing. Vlastimil Gabrhel se omlouvá dnes od 17.15 z pracovních důvodů. Nemusíme tedy o určení garančního výboru hlasovat. Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Václav Votava a informoval nás o jednání výboru a odůvodnil případné pozměňovací návrhy.
A znovu opakuji, rozpočtový výbor doporučil, aby Poslanecká sněmovna schválila ve znění právě tohoto komplexního pozměňovacího návrhu.
Dobrý den. Já se k tomu pak přihlásím v podrobné rozpravě. Za druhé se ruší jeden odkaz pod čarou, zase vlastně legislativně technická poznámka. My jsme opravdu minulý týden oslavili roční výročí, kdy jsme ten návrh podali, nicméně chci ocenit konstruktivní a věcnou debatu v rozpočtovém výboru.
Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, končím tedy podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně pana zpravodaje. Není tomu tak. Já tedy končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Dalším, tentokrát desátým bodem je Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Prosím, pane ministře, máte slovo.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
Změny, které mají přispět ke zvýšení transparentnosti celého systému veřejného zdravotního pojištění, zde již byly prezentovány v rámci prvního čtení.
Poté paní poslankyně Soňa Marková, Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji. Já také musím reagovat na svoji předřečnici.
Já vás přeruším a požádám sněmovnu o klid.
Bohužel, pojišťovny jim hradily v té době jen tento nejlevnější implantát. Hrozné je, že ty ženy měly často zájem si připlatit, ale to nejde. Říkala jsem to už mnoha ministrům zdravotnictví, ale nějak to nemá výsledek. Další věc je, že v současné době třeba čeká 500 žen na profylaktickou mastektomii a rekonstrukci prsu po ablaci. Hlavním důvodem je mimo jiné to, že z paušálu nemocnice je přiděleno pouze šest implantátů na měsíc, jejichž počet z důvodů ekonomických nelze překročit. Myslím si, že tento pozměňovací návrh vůbec by neměl být vnímán tak, jak říká paní kolegyně Marková, ale naopak. Je to služba pro naše pacienty, pro naše občany.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Já věřím tomu, že to, co jsem tady řekla, vyvolává určité emoce. A měli pravdu v tom, že dříve, než jasně zákonem řekneme, na co má pacient nárok... Všichni bychom měli mít nárok na zdravotní péči, která odpovídá tomu našemu onemocnění a tomu, jaký zdravotnický prostředek potřebujeme. Přece neexistuje rozdíl mezi chudým a bohatým pacientem. Je jenom jeden pacient a ti mají být léčeni lege artis.
Děkuji. Nyní další faktické poznámky. Omlouvám se panu poslance Hegerovi.
Dámy a pánové, mně je po pěti letech, co tady sedím, úplně jedno, jaká je vláda u moci, jestli pravicová, nebo levicová. Je to úplně jedno, nic se nezměnilo, je to stejné. Ale my nemáme vůbec špatné zdravotnictví. A teď se na mne nezlobte, kolegové ani zleva, ani zprava, já to vidím skutečně jako velikánskou brzdu. Takže nazývejme věci tak, jak jsou. Je nás tady 200 a snad se nás tady 101 najde, kteří tento nesmysl zruší.
Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Je to úplně o něčem jiném. Prostě pacient má právo na to se rozhodnout. Tento návrh umožňuje aspoň to, že v podstatě si mnohem více lidí bude moci doplatit jenom ten rozdíl mezi hrazeným a nehrazeným. Bavme se spíš o hrazených a nehrazených zdravotnických prostředcích.
Děkuji panu zpravodaji. Nyní ještě jednou faktická poznámka pana poslance Janulíka.
Vážení přítomní, já to řeknu znovu. To je opravdu hluboké nepochopení. Tady vůbec přece nejde o žádné rozdělování, ta mantra chudí - bohatí pacienti. To s tím naprosto nesouvisí. Já nemám právo si pořídit to, co chci? Ten pozměňovací návrh se tohoto vůbec nedotýká!
Další faktická poznámka pana poslance Plzáka. Pane poslanče, máte slovo.
Pro paní kolegyni Markovou. Vždyť už to tady existuje, podívejte se na stomatologii. Každá cena je jiná.
To nemá s lékařskou vědou a uměním nic společného.
Druhou oblastí úpravy je sledování nakládání se surovým tabákem a stanovení povinností osobám skladujícím surový tabák určený pro jiné účely než pro výrobu tabákových výrobků. Zavedení tohoto opatření na národní úrovni by mělo omezit a zprůhlednit pronikání surového tabáku na český trh. Druhým tématem je změna v institutu kaucí distributorů pohonných hmot jako reakce na nález Ústavního soudu z loňského roku. Cílem této úpravy je ústavně konformním způsobem stanovit nižší kauci při zachování účelu a funkce tohoto opatření. Tato navrhovaná právní úprava cílí především na menší distributory pohonných hmot, kteří dlouhodobě na tomto trhu působí jako stabilní a nejsou potenciálně rizikoví s ohledem na možné daňové úniky. Děkuji za pozornost.
Dále byl tisk přikázán hospodářskému výboru. Máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, na rozdíl od pana ministra nebudu opakovat svoji řeč z prvého čtení, odkazuji se na ni a na steno. Tento závazek jsem splnil.
Je to jedno? Táži se, zda je tady pan zpravodaj hospodářského výboru. Nikde ho nevidím. Nyní tedy otevírám obecnou rozpravu. Děkuji, že jste se toho úkolu zhostil se ctí, pane poslanče. Připraví se pan poslanec Adam.
Děkuji, pane předsedající. Já se pokusím být co nejstručnější. Ten druhý pokládám za nezbytný vzhledem ke konkurenčnímu prostředí v oblasti biopaliv, ale jakékoliv konkurenční prostředí je samozřejmě prospěšné. Což má logické důsledky: příslušné řízení, vratka veřejné podpory, veřejná podpora se musí vrátit, jsou uvaleny sankce, které rovněž musí někdo zaplatit. Odpovídá Česká republika. Platí daňoví poplatníci.
Dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. Odůvodnění jsem také říkal již v obecné rozpravě. Tento právní stav jeví známky významného snížení lidskoprávní ochrany pacienta. Už jsem tady zmiňoval - v praxi si to nedokážu představit, ale přesto, pokud máme víceznačné znění právní normy, tak to vidím jako věc nepatřičnou. Z tohoto důvodu navrhuji tento pozměňovací návrh, kterým by se ta sporná část z návrhu usnesení výboru pro zdravotnictví zrušila.
Dnes je situace, kdy pokud nějaký nezletilec z těch 150 tisíc, kteří vyrážejí na zotavovací akci ročně, pokud chce vyrazit, tak musí vyrazit předtím ještě k lékaři a lékař mu musí vydat posudek o zdravotní způsobilosti, jestli je schopen se té akce, na kterou jde, ať už je to zotavovací akce, ať je to tábor, nebo nějaká delší akce, škola v přírodě, tak musí předtím získat posudek, že je schopen to absolvovat. Ten posudek platí jeden rok. A to je vše.
Snížení byrokracie je jistě chvályhodný čin, pane poslanče, to chválím.
Děkuji za slovo. Přeji vám všem hezké odpoledne. Já se přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 1920 a řeší zjednodušeně řečeno snížení pokut poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb. Je zároveň i součástí usnesení zdravotního výboru. Žádám vás o podporu tohoto pozměňovacího návrhu.
Já vám děkuji, paní poslankyně. Máte slovo.
Jedná se o kompromisní návrh Ministerstva dopravy, Ministerstva zdravotnictví i Hospodářské komory, který se dotýká hluku. Jenom krátké odůvodnění. Tímto návrhem se navrhuje, aby prostor významný z hlediska pronikání hluku byl upřesněn prováděcím právním předpisem. V souvislosti s touto změnou se tedy navrhuje doplnit i toto ustanovení.
Já vám děkuji. Nikoho nevidím přihlášeného do podrobné rozpravy.
Já bych se rád vyjádřil k té diskusi, která tady dneska zazněla. Ať jsou to komplikace alergologické, ať jsou to komplikace neurologické, například u epileptiků. A mohl bych takhle dál pokračovat. Takže i to chceme vyřešit tímto jednotným papírem.
Nemám skutečně pocit, že Ministerstvo financí u nás by mělo malou agendu a že by potřebovalo posílit. Navíc si myslím, že ty argumenty o tom, že jde o prostředky státního rozpočtu, jsou tak trochu liché, protože jde o prostředky veřejnoprávních korporací v okamžiku, kdy se dostanou do zdravotních pojišťoven, a pořád jsou z větší části tvořeny výběrem pojistného, nikoli příspěvky ze státního rozpočtu.